Tady by to zcela zásadní dopad mělo. Národní rozpočtová rada výslovně uvedla, že - cituji: "Ignorování základních pravidel a principů tvorby rozpočtu povede ve střednědobém horizontu k zeslabení parlamentní kontroly veřejných financí, jakož i kredibility České republiky na mezinárodních trzích." Já to porovnám. To je zcela zásadní rozdíl! A už jako absurdní, absurdní vnímám vyjádření poslance Michálka k účinnosti tohoto mimořádného zdanění. Tak jak to tedy zamýšlí vládní koalice?
A předkládá to pan ministr financí do daně z příjmů. Pokud by měla tato změna nastat, tak to musí být v novele zákona o rozpočtovém určení daní. A vy je chcete o tyhle finanční prostředky připravit? A ještě tímto způsobem?
Já bych chtěl potvrdit to, že teď, v daný okamžik, všechny kraje připravují své rozpočty. Nicméně pořád tyto částky jsou dvojnásobek toho, co jsme za energie utráceli v minulém roce.
Děkuji, pane poslanče, a další s faktickou poznámkou je pan Ladislav Okleštěk. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To, že máme zastropovány ceny, ano, ale máme je zastropovány na cenách prodejců. A kdybychom reagovali pružněji, milá vládo, tak jsme je mohli mít zastropovány na cenách výrobců a nebyly potřeba další takovéto kroky.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Stržínek, a zatím žádná další faktická není. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Samozřejmě že to není jenom o cenách energií, elektřině, plynu, zvedá se nám neskutečně cena tepla. Stoupají nám náklady na obsluhu úvěrů a dluhů, které jako města také mnozí máme. Přispíváme sociálním službám na zdravotnictví, i zde máme vyšší požadavky na spoluúčast ze strany měst. Samozřejmě stále doplácíme na obsluhu řekněme výkonu státní správy na jednotlivých obcích.
Tohle jsou vlastně ty základní změny v oblasti DPH. Zavádíme tady tři pásma a vím, že tento návrh vzbuzuje kontroverze či protinávrhy. Ten důvod je poměrně jednoduchý. Je to legitimní debata a o výsledném tvaru paušální daně rozhodneme v závěrečném třetím čtení. O tom, jak nastavujeme parametry, je legitimní debata v Poslanecké sněmovně. Já jsem se pokusil vysvětlit důvody, které vládu, nejprve Ministerstvo financí a pak vládu jako celek vedly k návrhu těch tří pásem. Myslím, že to je vstřícný krok vůči mnoha daňovým poplatníkům, kteří, já bych řekl, že oprávněně, nerozuměli, proč by měli platit další daň. Pak se zvyšují - takhle, důležitá věc je prodloužení mimořádných odpisů. A potom věc, která je podle mě také potřebná - osvobození odměny za výkon funkce člena volební komise. Dále se novelizuje zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, který jsme přijali společně v první polovině letošního roku, a dopřesňujeme nějaké věci.
Děkuji za pozornost a děkuji za případné odpovědi.
Faktická poznámka není žádná v tuto chvíli, tak poprosím dalšího řádně přihlášeného, a to je pan předseda Jakob. Máme zde dvě faktické poznámky. Jako první pan Aleš Juchelka, pane poslanče, máte slovo.
Tak já to zkusím trošičku přeložit, pana poslance Jana Jakoba, vaším prostřednictvím. To znamená, že už máme tady tu širokou paletu čtyř nějakých variant, předpokládám, to znamená pana poslance Stanjury, pana poslance Michálka a dvě pana poslance Jakoba, jak jsem to dneska četl. Takže de facto vládní koalice domluvená není, neví si s tím rady, bude to teď teprve dojednávat před třetím čtením.
Další s faktickou je pan poslanec Nacher a další s faktickou je přihlášen pan poslanec Jakob.
Zkuste si představit, že ministryně financí Alena Schillerová, místo aby sem předložila novelu, předloží svůj vlastní pozměňovací návrh jako poslankyně ve výši 85 miliard, a já s Alešem Juchelkou jí tam začnu dávat pozměňovací návrhy, například. Tak mi řekněte, jestli byste vy jako opozice, jak byste se na to dívali. Za mě se to nedá projednávat tímhletím způsobem.
Na to nějakým způsobem budeme reagovat pozměňovacími návrhy. Diskutovaly se ještě některé další aspekty, ale to zcela jistě zazní zde dneska v rozpravě.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili zatím dva poslanci. První vystoupí pan poslanec Mašek. Jenom připomenu, že odůvodnění pozměňujících návrhů patří spíše do podrobné rozpravy, kde vás poprosím, abyste se k tomu pozměňujícímu návrhu i formálně přihlásil. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Brázdil. Děkuji pěkně. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Pastuchová.
Splnili jste, ale druhá strana je, jak jste to splnili. Tak já vás všechny prosím, pojďme udělat všichni kompromis. My jsme ustoupili, vy ustupte na těch 25 let.
Ano, to byla faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Tehdy jsem jej tvořil na základě inspirace slovenské právní úpravy. Nebyli jsme schopni ho dát hned do začátku celého legislativního procesu, protože jsme ještě dotahovali opravdu konzultaci a komunikaci nejenom se slovenskou stranou, ale i s Ústavem pro studium totalitních režimů. Ten návrh je tedy nyní dopracován. Ano, můžeme tady debatovat o tom, jestli to je brzy, nebo pozdě. Není to nastavení spravedlnosti, to není možné, ale je to určité narovnání. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Kaňkovský.
Musím říci, že jsme nediskutovali jenom tady, ale diskutovali jsme vlastně mezi projednáním ve výborech i s kolegy, a to jak v rámci koalice, tak v rámci opozice. Mimo jiné z toho také vyplynul jeden pozměňovací návrh, který následně představím.
Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji druhý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body, což je bod 14, důchodové pojištění, druhé čtení; Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. Nyní se ptám, jestli je někdo, kdo se chce přihlásit s návrhem na změnu schváleného pořadu 41. schůze? Neeviduji nikoho, že by měl návrh na změnu pořadu schůze. A jako první bod bychom měli projednat Prosím pana ministra, aby se ujal slova.
Teď jenom stručně podtrhnu to nejpodstatnější.
Prosím moc o ztišení jak v pravé části sálu, tak v levé.
To téma se tady diskutovalo velmi intenzivně. Jsou tady také pozměňující návrhy, které upravují některé další náležitosti v oblasti výchovného, k těm se potom vyjádřím v závěru tohoto bodu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro sociální politiku projednal tento návrh zákona na své 18. schůzi dne 5. října 2022 a přijal toto usnesení.
Omlouvám se, ještě pan poslanec Síla s faktickou poznámkou, prosím.
Já jsem jenom chtěl zmínit. Jak mi toto vysvětlíte, když říkáte, jak je to výhodné mít komerční pojištění?
Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Kuchař.
Děkuji za slovo. Nebudu mluvit o tom, jestli je tady něco prolobbováno. Budu mluvit spíš o tom, co mi chybí v tom návrhu senátorském. Jedna věc je, že je pro mě trošku zavádějící i terminologie, že se jedná o cestovní pojištění. Druhá věc je, že bychom také měli v prvé řadě zapracovat transpozici evropského práva, a to je pojištění dětí do 18 let, které by mělo právě přejít na veřejné zdravotní pojišťovny. Tedy jinými slovy říkám, že pokud tedy máme zrušit monopol, zrušme ho tím způsobem, že budou moci tuto službu poskytovat všechny zdravotní pojišťovny na českém trhu. V neposlední řadě je tedy na nás, abychom umožnili podnikání těmto veřejným zdravotním pojišťovnám. To si uvědomuji, že je záležitostí nového zákona. Ale umožněme veřejným zdravotním pojišťovnám podnikání v komerčním připojištění, ať už to bude cizinců, nebo v budoucnu i třeba českých občanů, kteří si budou chtít připojistit svoje zdravotní pojištění. Tím pádem ale, řekněme, že budou mít možnost pojišťovat pouze ve zdravotnictví. To znamená, ať pojistí zdravotníky, pojištěnce, nemocnice, jejich zařízení a tak dále a budou muset být stoprocentně vlastněny těmi veřejnými zdravotními pojišťovnami.
Prosím, máte slovo.
Já to doplním ještě o jednu věc, abych to vysvětlil. Pojišťovnám fakturujeme elektronicky. Konkrétně u pediatrů je obrovský problém, jak máme účtovat očkovací látky.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan Miloslav Janulík.
Někteří mají postižené děti a vozí je do stacionářů právě proto, aby mohli pracovat. Takže my jsme tady dali pozměňovací návrh, kdy smyslem podané novely bylo upozornit právě na tu skutečnost, že 27 000 žen ročně nemá nárok na mateřskou, že těhotenství není nemoc a nepatří do nemocenského pojištění, že marodit až rok můžete okamžitě po přihlášení se k nemocenskému pojištění, ale v případě těhotenství musíte nejprve pracovat 270 dnů. Nicméně jsem rád, že byla vyslyšena Národní rada osob se zdravotním postižením společně s opozicí, která na to apelovala už dlouhou dobu, a věřím, že tady tento pozměňovací náš společný návrh projde i hlasy poslanců vládní koalice. Pevně tomu věřím. Moc děkuji za pozornost a přeji vám příjemný zbytek dne.
Také děkujeme.
Aktuální novela, kterou tady projednáváme, v sobě ukrývá, a už to tady zmínil i ministr Marian Jurečka, jednu velmi pozitivní věc, a to je pohřebné v případě úmrtí plodu. Nebudu zabíhat příliš do historie. Před rokem 2017 vůbec nebylo možné tato miminka, která nesplňovala parametry 500 gramů a další, vůbec pohřbít, respektive převzít od nemocnice. Naštěstí v tomhletom došlo k nápravě. A tahle novela zákona to posouvá principiálně ještě dál ve smyslu pohřebného.
Ještě pan zpravodaj, ano. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Také děkuji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Mašek. Ano, děkuji pěkně, a další v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec Mašek. Do podrobné rozpravy už nikdo přihlášen není. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat a hlasováním jsme tedy zkrátili lhůty na projednání ve výborech na 10 dní. Děkuji jak panu ministrovi, tak zpravodaji. Budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body, a já tedy otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.
Jde tady o zvýšení příspěvku na mobilitu osobám se zdravotním postižením, dále jde o zvýšení podpory v částkách, které se týkají například investic do zdvihacích plošin, které je nutné třeba instalovat v domácnostech lidí se zdravotním postižením. Takže to jsou ty hlavní oblasti. Takže tolik za mne stručné představení návrhu této novely tohoto zákona.
Ano, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Tak to přece není. Oni v tu chvíli dostanou tu základní výsluhu a s každým dalším odpracovaným rokem se jim ta výsluha navyšuje až na maximální mez, která je 55 % jejich mzdy. A pokud se podíváme, jak je to dnes fakticky, skutečně nám dneska záchranáři nenastupují k záchrance v 18 letech, to ani není z hlediska vzdělávací soustavy možné. Zhruba tam nastupují dneska ve 23, 25 letech. Ale už to nechci tady dále rozpitvávat. To znamená, vláda zvolila trošičku jiný přístup, nicméně rozhodně záchranáře nediskriminuje, nabízí jim stejný benefit za trošičku jiných podmínek. Tolik ještě k té proběhlé diskusi. A nyní bych vám rád představil čtyři pozměňovací návrhy, které uplatním potom v podrobné rozpravě. Všichni víme, kdo se se záchrankou setkáváme, že ty směny i dneska mají různý charakter, ale zvlášť v minulém období to byly 24hodinové směny, 12hodinové směny a tak dále. Takže to je ten další pozměňovací návrh týkající se záchranářů. V roce 2018 s tím přišla KDU-ČSL, která v tu chvíli představila návrh, aby rodiče, a jsou to zejména ženy, byli za každé vychované dítě oceněni na svém starobním důchodu o 500 korun. Pak se to tady představovalo několikrát. Pozměňovací návrh toto napravuje. Myslíme si, že je třeba, a řeknu počet, týká se to asi 46 000 poživatelů, aby to bylo narovnáno a nedocházelo k této diskriminaci. Tolik tedy čtyři pozměňující návrhy. Pevně věřím, že se k nim připojíte a že je podpoříte ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.
Pane poslanče, prosím, máte slovo a dvě minuty na faktickou poznámku. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Brázdil.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ale ty fakultky, to je jenom jedna část toho koláče, ta minimálně stejně velká nebo větší, to jsou ty tisíce nás takových malých, kteří to těmato ručičkama děláme, a z toho se skládají ty velké a zajímavé sumy. Nebyl to pro mě žádný právní úkon.
Děkuji, paní zpravodajko, já otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila celá řada poslanců. Jako první vystoupí paní poslankyně Dražilová. Děkuji, paní poslankyně, a další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Juchelka.
Moc děkuji, pane předsedající. Má předřečnice, ctěná kolegyně Lenka Dražilová, vaším prostřednictvím, už předeslala to, co jsem tady chtěl říct částečně i já.
Dokonce tady mě zastoupila má ctěná kolegyně Věra Adámková, kdy dokonce zmínila i to rozhodnutí Evropského soudního dvora. Na hrozící arbitráže v souvislosti s tím zákonem. My máme ten prostor na ústavně-právním výboru, nemám informaci, že by nám tam bylo teď přiděleno větší množství tisků. Když se nebude nějak nesmyslně zkracovat lhůta, tak na to budeme mít čas. A já si vždycky vážím každé debaty, protože my to tam opravdu na tom ústavně-právním výboru řešíme tak trošku nestranicky, my to tam řešíme opravdu po právní linii. Ustanovení § 180j zákona o pobytu cizinců upravuje problematiku cestovního zdravotního pojištění cizinců pro účely povolování dlouhodobého pobytu, respektive rozhodování o jeho prodloužení. Směrnice kromě požadavku vztahujícího se k rozsahu krytí rizika žádné jiné požadavky na tento druh pojištění či pojistitele nestanovuje a je tak plně v pravomoci členského státu upravit další podmínky pojištění cizinců pro účely pobytového řízení. Vytváření nástrojů, které jsou způsobilé k ochraně zdraví cizinců s dlouhodobým pobytem přispět, je plně souladné s politikou Evropské unie a nelze před ochranou lidského zdraví a dostupností zdravotní péče upřednostňovat zájem na ochraně vnitřního trhu. Monopolní povaha pojištění není na území České republiky žádnou novinkou. Já jsem už za tom mluvil.
A nenechte se mýlit, mnohdy to mohly být velmi zajímavé částky, a byly to zajímavé částky. To je pro mě jenom taková reminiscence toho strašného paradoxu. Takže pojištěnci jsou spokojeni, poskytovatelé jsou spokojeni, no a kdo není spokojený? Je jedno, jestli jsou jednomužná, nebo jsou to fakultní nemocnice. To bylo vynikající. A já tady neteoretizuji jako vy mnozí. No, ale někomu to vyhovovalo. A teď to máme měnit? Asociace pojišťoven? Jako oni budou, na co budou vést ty registry? Komu to bude sloužit? Oni chtějí byznys zase, nic jiného. Ta vaše bohulibá snaha, to jsou ty prachy, které nahrnete na nějakou asociaci pojišťoven. A ještě se to celé zakryje, jak to je strašně humánní a jak to potřebujeme narovnat jako monopol. A všichni tralalá, to je dobře. A teď, co chcete dělat? Zřídit monopol, státní, jak se to bude jmenovat, co bude prodávat energie. Tak uděláte monopol a to je v pořádku. To už nevadí, to už není v rozporu s Bruselem, už to ani Bruselu nebude vadit, bude nakupovat energie, monopolní orgán. To je paráda, co? Ale tady to vadí, jo? A teď si dovolím jednu zásadní poznámku, a teď nastražte uši vy, kolegové, co sedíte ve správní radě VZP, protože vy, když tady teď budete hlasovat pro to, aby se PVZP poškodila ekonomicky tím, že se jí to vezme, že se jí do toho lidově řečeno hodí vidle, tak vy poškodíte ty ekonomické zájmy a nesete za to odpovědnost i ekonomickou, a existuje už dotaz na zajišťovnu Lloyd, jestli v tomto případě, protože my jsme ve správní radě VZP pojištění na odpovědnost za rozhodování ve správní radě VZP, jestli v tomto případě zajišťovna Lloyd by plnila - přátelé, neplnila! Takže až budete mačkat čudlíček, tak si na to vzpomeňte, co vám teď říkám, abyste pak nemohli říkat za půl roku nebo za rok, že jste nevěděli, protože teď vám to říkám. No, ti co sedí ve správní radě VZP, to vědět musí. A kam plynou zisky z komerčních zdravotních pojišťoven? Jak je to prosté. Znovu vám jenom připomínám, že PVZP v tomto postavení, v kterém je teď, byla už dvakrát a udělala to ODS, protože v tom byl takový chaos. Samozřejmě je třeba... Jak to chcete vybalancovat?